Žádnou jsme neudělali, závislost jste udělali vy, vy jste všechno prodali do ciziny, rafinerie, ano, jsou pryč, čerpačky, všechno je pryč, 280 miliard! Voda většinou francouzská, cementárny francouzské, všechno. To je důsledek kuponky, která všechno zničila, a potom přišli socani a ti to prodali. Ano, tehdy asi cena za Transgas se zdála být dobrá, dneska samozřejmě víme, že to bylo špatně a že si to stát měl... Takže není pravda, že my jsme to nechtěli. My jsme to chtěli, Poláci z toho vycouvali. Takže já bych byl strašně rád, pane premiére, abyste neříkal nepravdy, protože to skutečně tak není, a dá se to zdokladovat a doložit všechno. Víte, za mě to bylo tak, že všichni ministři dostali za úkol předložit nějaké plnění, tak já nevím, kdy to uděláte, ale už jste tam dost dlouho, abyste to mohli udělat. Takže závěrem, vážené poslankyně, vážení poslanci, si to můžeme shrnout. Jste vláda, která vyhlásila válku vlastním občanům, proto si zasloužíte jediné, a to skončit! Z toho důvodu bude dnes hnutí ANO hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě.
A nyní vystoupí s přednostním právem pan premiér Petr Fiala. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Vyslechli jsme si zde projev předsedy opozičního hnutí, které navrhlo hlasovat o důvěře naší vládě. Za to vám děkuji, pane předsedo, pane poslanče.
Hnutí STAN se během posledního roku ukázalo být lobbistickou organizací institucionalizované korupce, něčím na způsob klanu parazitujícího na veřejných zakázkách a veřejných penězích, klanu, který řídil pomocník gangstera Krejčíře Michal Redl. Toto hnutí, tento pochybný subjekt je závažím, které vládu už několik měsíců stahuje ke dnu, a premiér k tomu mlčí. Dnes se představitelé koalice vítězně usmívají a vzájemně si tleskají za to, jak se skvěle vyřešila naprosto neslýchaná aféra se jmenováním Petra Mlejnka ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědky, právě ministrem vnitra Rakušanem. Mohli jsme v té souvislosti dokonce slyšet i prohlášení, že když pan Mlejnek rezignoval, padají dokonce veškeré důvody k hlasování o vyjádření nedůvěry pětikoaliční vládě. Ale je to právě naopak. Tajná služba, které měl šéfovat Petr Mlejnek, je jedna z nejdůležitějších tajných služeb v České republice. Že tak závažné věci, jako jsou tajné služby, musí mít nějakou koncepci. To byla ta kauza. Není to pravda! Není to pravda, oba dva to museli vědět. Ale vážně. Někdo mu to namluvil a pan Rakušan si potom začal shánět nějaká dobrozdání, čím by to vysvětlil, čím by to omluvil. To by byl šéf služby, to by byla bomba pro Českou republiku! To by byl vydíratelný člověk pro celý svět! No, to jsou neuvěřitelné věci a říkám, že to je bezprostřední ohrožení státu. Tak jenom abyste to věděli, že to je opravdu pravda, že si to nevymýšlíme, že za chvilku vymění i vrátné tady. Změna opravdu přišla, ale bohužel k horšímu. Představitelé současných vládních stran, když byli ještě v opozici, opakovaně prohlašovali, že státní aparát má být profesionální a nedotknutelný a že po svém nástupu k moci na rozdíl od jiných, těch před nimi, nebudou dělat žádné velké výměny na vysokých odborných a úřednických postech a podobně. A skutečnost? Od nástupu vlády do funkce k dnešnímu dni byli vládou odvoláni nebo donuceni k odstoupení zmíněný policejní prezident Jan Švejdar, ředitel rozvědky Marek Šimandl, ředitel České pošty Roman Knap - ten za jednu schůzku s Michalem Redlem, přičemž pro pana Mlejnka byly naopak schůzky s panem Redlem doporučením do nové vysoké funkce. Takže skutečně žádné čistky.
Například nevidíme žádné zlepšení v oblasti bránění daňových úniků. Co jste přijali za nástroj? My jsme zavedli celou řadu věcí - kontrolu transferových cen a tak dále mezi spojenými osobami, zavedli jsme speciální týmy, které se tomu věnují. Diskuse o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebyla také vůbec otevřena a my jsme byli připraveni. My jsme připraveni se o tom bavit věcně, konstruktivně, ale nic takového nepřichází. Jestli si dobře pamatuji - a už to tady také dneska padlo - na vaši předvolební kampaň, tak se nesla v duchu "Babišova drahota". Takže tímto populistickým způsobem - často rádi říkáte, že jsme populisté, tohle byl naprostý a čistý populismus - jste prezentovali do České republiky importovanou inflaci. Víte, kolik byla, když jsme končili? Když to pro vás tehdy byla Babišova drahota, tak jaká je to teď drahota? Zásadním problémem ale je, že s touto inflací neděláte vůbec nic, že se nárůst spotřebitelských cen a dopady tohoto zvýšení nesnažíte vůbec zmírnit. Česká republika má podle nejnovějších údajů, myslím, že z minulého týdne, zveřejněných Eurostatem za červenec roku 2022, po pobaltských zemích největší míru spotřebitelské inflace měřenou harmonizovaným indexem spotřebitelských cen ze všech zemí Evropské unie. To je pro průměrnou českou domácnost zásadní rozdíl. To je neuvěřitelné. Ta čísla jsou samozřejmě na stránkách Ministerstva financí, z těch čerpám. Občané, o které se má vláda starat v krizových dobách, mají výrazný problém s placením účtů za elektrickou energii, plyn, potraviny, pohonné hmoty, jízdné do práce, nákup školních potřeb na nový školní rok, nebo důchodci mají znatelné problémy s nákupem léků. Běžte mezi ně, uslyšíte to. Nepřejte si slyšet, co jsem si vyslechla, a i různé historky z doby, kdy byl primátorem města Opavy. Vždyť na tom nic není. Dá se plakát na sociální sítě - milí občané, přijdu mezi vás, jsem jeden z vás, bydlím tady, já vám vysvětlím kroky naší vlády. Není se čeho bát, není potřeba se scházet jenom izolovaně ze spolustraníky. Běžte mezi lidi jako my. Vy nekomunikujete.
Česká republika je ze států Evropské unie třetím nejčastějším cílem Ukrajinců prchajících ze země a zároveň je zemí s největším počtem ukrajinských uprchlíků na 100 000 obyvatel. A přesto jsme to zvládli, přesto máme většinu nebo velkou část těch lidí z dospělé populace na našem pracovník trhu. My se musíme starat i o to, aby se ten problém řešil na místě svého vzniku, což vy zpochybňujete. A to nejde jinak, než že podporujeme Ukrajinu, podporujeme Ukrajinu v jejím boji a podporujeme Ukrajinu v jejím boji proti ruskému agresorovi i vojensky. Tady bych chtěl připomenout naši prozíravost. Vojenská pomoc, kterou jsme Ukrajině poslali, je ve výši asi 3,7 miliardy korun, ale - a to je důležité - my ty peníze dostaneme v rámci programu Evropské unie prakticky všechny zpátky. Ano, my pomáháme, pomáháme velmi silně, pomáháme, protože rozumíme tomu, co se děje v zahraničí. Víme, že ruská agrese ohrožuje i nás, že v zájmu naší nezávislosti, svobody a bezpečnosti je to, aby Ukrajina zvítězila, a že tomu musíme i pomoci. Pomáháme, nehledíme na další okolnosti, a přesto tyto peníze dostaneme zpátky. Tím napravujeme to, co jste vy nedokázali nebo co jste prostě pomíjeli nebo co jste nepovažovali za důležité. O některých věcech jsem už mluvil, tak bych chtěl k tomu ještě připojit to, že jsme také dokázali udržet investice, a dokonce posílit investice, posílit množství peněz, které jdou do investic, protože jsme přesvědčeni o tom, že právě to je cesta, jak do budoucna udržet konkurenceschopnost České republiky, jak zajistit do budoucna pracovní místa, a že to je něco, co naše vláda má a musí dělat. Také to byla pravda. Naše investice jsou i v této kritické a těžké době vyšší, než byly za vaší vlády, a jsme přesvědčeni, že toto je správná cesta. Ano, já jsem se nikdy netajil v tom, že tady má být kontinuita. Mrzí mě, že z vaší vlády jsme neměli více připravených projektů, více toho není nachystáno, a hlavně že na to nebyly vyčleněny dostatečné finanční prostředky. Vy jste tady zmínil jakousi korupci při plánování dálnice z Brna do Vídně, a že byste jezdil někde přes Břeclav. Ale já se tedy ptám, proč po osmi letech, když jste byl ve vládě, se s tou dálnicí nepohnulo vůbec nijak? Tak. Rád bych se dotkl jedné důležité věci a to je naše pomoc občanům v krizi. A buďto to nevíte, protože vás to, jak žijí lidé a co si kupují v obchodě, nezajímá, anebo prostě vědomě lžete. Já vám řeknu dva příklady. Čísla Českého statistického úřadu. Takže ani v tomto nejste schopen říci pravdu nebo vidět realitu, jaká je.
Důvěru Poslanecké sněmovny tato vláda zatím stále má, a soudě podle všech vyjádření po dnešku, i mít bude. Důvěru lidí jste ale už dávno ztratili a to byste si měli uvědomit.
Děkuji. Přeji pěkný podvečer, kolegyně, kolegové. Nyní je přihlášen pan ministr Vlastimil Válek. Připravit se může pan předseda poslaneckého klubu Radim Fiala. A já v mezičase načtu omluvu, která došla. Pane ministře, máte slovo.
Vážená paní přesedající, dovolte, abych předtím, než řeknu, co mám na mysli a co jsem si připravil, požádal o podání procedurálního návrhu po dohodě všech poslaneckých klubů o jednání i hlasování po 19., 21. a 24. hodině. Podávám tedy tento procedurální návrh, který je po dohodě všech poslaneckých klubů.
Zagongovala jsem, přivolávám kolegyně a kolegy do sálu, abychom mohli přistoupit k tomuto hlasování, které se odehraje bezprostředně. Myslím, že kdo chtěl přijít, přišel, čili budeme hlasovat o procedurálním návrhu, abychom mohli hlasovat a jednat i po 19., 21. i 24. hodině. Všichni ví... prosím? Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování. Děkuji a vracím vám slovo, pane ministře.
Dovolte mi ještě jednu lehce neformální věc, proto si dovolím oslovení dámy a pánové, kolegyně a kolegové, přátelé. Jako rektor to byl výborný šéf, tu univerzitu obrovsky posunul. Tak jak tady padlo, že za chlapem něco musí být vidět, tak za ním je vidět minimálně kampus Masarykovy univerzity. A dneska má Petr narozeniny, takže mi dovolte, byť je to mimořádná schůze, abych mu popřál všechno nejlepší k narozeninám. Je to člověk, kterého si vážím, a Petře... Mrzí mě to v případě hnutí ANO, protože já před vás předstupuji během českého předsednictví Radě Evropské unie pouhých několik dnů před jednáním ministrů zdravotnictví Evropské unie, které mě čeká příští týden. Budeme se bavit o dostupnosti centrové léčby, budeme se bavit o tom, aby drahé léky byly dostupné i v zemích, jako je Česká republika, stejně rychle jako po celé Evropě. Budeme se bavit o dostupnosti klinických studií. Budeme navrhovat nové screeningové programy v případě karcinomu prostaty. Budeme se bavit o změnách smluv, co se týče vakcín. Ale to je věc každého z vás. Pro mě je to zklamání a mám pocit, že vám na naší zemi nezáleží. A mrzí mě to o to více, že řady z vás si odborně i lidsky velmi vážím. Já jsem tady byl osočen, že jsem vyhodil ředitele nemocnice, že jsem udělal výběrové řízení na ředitele nemocnic a vyhazoval jsem ředitele, říkal pan bývalý premiér. Dnešní schůze má jeden pozitivní aspekt. Stálo před námi mnoho výzev.
Co ten zbytek? Jak to budeme řešit? Ano, máme zde pětitisícový příspěvek, pastelkovné pro děti. Nechápu, proč do 18 let, proč se to nedalo do 26, když ty děti studují, ale budiž. Dobře, když jsou povodně, doba covidová, když musí jít lidé domů. Přežily vše, přežily válku, přežily komunismus, přežily covid, nepřežily tuto vládu. A proč padají? Já bych pochopil to, že končí někdo, kdo už si nezaslouží být na trhu. Ano, to je život, mění se prostředí, mění se doba. Ale proč padají na úkor těch, kteří podporují, jako je Polsko nebo Maďarsko? To přece nevysvětlíme nikomu, nikomu to nevysvětlíme. A přijdeme s tím, že bude kurzarbeit. Čímž neříkám, že my jsme všechno dělali správně, to také ne. Obnovitelné zdroje energie - jak už jsem říkal, nejdřív se nám vysmáli, poté se tady odpustily. Takže myšlenka dobrá, bohužel pozdě. Energetický úsporný tarif, ten už snad ani nebudu komentovat. Museli to konečně uznat i hejtmani. Ale nejenom oni, hlavně to vidí domácnosti. Výsledek známe. Jednotky žádostí o záruční programy. Prosím pěkně, kdo si dneska bude brát úvěr? Znáte někoho, kdo si vezme na energie úvěr? Já beru, že si vezme úvěr s nějakou státní zárukou na překlenutí nějaké doby a že si z toho zaplatí zásoby, že si z toho zaplatí pohledávky, že si z toho zaplatí nebo profinancuje si nějaký majetek. Ale doporučovat firmám dneska z Ministerstva průmyslu a obchodu, když jim teče do bot a mají o řád vyšší faktury za energie, aby si vzali úvěr, to je šílenost! Ještě před týdnem pan ministr průmyslu Síkela tvrdí, že pro firmy nebude již nic. Konec, žádná přímá podpora, s výjimkou tedy toho, co přijde, ať jsem přesný, a to jsou ty obnovitelné zdroje. Nicméně to už je fakt mikropodpora. Pomozte si sami, konečně zaměstnanost je velmi nízká, jsme v tržním prostředí. Stejně tak před týdnem jasně zaznělo: Nebude se nic stropovat, zapomeňte na zastropovávání. Není to tržní nástroj, a hlavně když se bude stropovat, nebude to motivovat k úsporám. Poté to zopakoval ještě pan premiér. Obrovská kritika od všech svazů, asociací a tak dál, samozřejmě od opozice. Začaly vznikat názorové proudy uvnitř stran pětikoalice, možná dokonce frakce. Já do toho nevidím. Vystoupil zde v zásadě rozumně pan ministr Blažek a najednou je všechno jinak. My jsme hlasovali proti. Najednou to jde, najednou se budeme pokoušet o zastropování. Pak čtyři a půl měsíce nic, klid. Ale znovu říkám, je to relativně dobrá zpráva. Možná to bylo proto, že to odmítl ministr financí, že už se řeklo, že se nic nepustí. Pan ministr Síkela říká, že to bylo ve správný čas, že s tím přišel ve správný čas. Já to poopravím. Přišel s tím až tehdy, když už měl nůž na krku, a netvařme se, že to tak nebylo. Proč ale tenhle rámec zavádíme pro firmy, které budou ve ztrátě, respektive pouze pro firmy, které budou v provozní ztrátě? Já asi chápu, k čemu se míří, ale proč se to neprojedná s jednotlivými svazy a tak dále? Ono se to totiž s nimi projednávalo a ty k tomu kategoricky řekly, že nikoliv, a celkem věcně řekly, že nikoliv. Všichni mají kalkulace, které vychází z nákladů rovněž energetických. Jak potom tedy mají konkurovat ti, kteří nedostanou vůbec nic a kteří se ještě snažili? Zase se šetřilo na rozpočtu v roce 2022, místo aby se řeklo: Jsme v kritické situaci, tak to pojďme vyplatit teď a v příštím roce hledejme další zdroje. Ne, rozloží se to do dvou let. Fajn, zní to o něco lépe, ale já jsem to neslyšel od vlády, já nevím, jestli je to pravda, nebo ne, já jsem to slyšel z tiskové konference hnutí STAN včera. Poslední závěr z vlády je takový, že to budou ty 3 až 4 tisíce. Takže zase změna, zase je v tom zmatek. - je poloprázdná. Je poloprázdná tahleta limonáda, protože říká, že jsme zásobníky měli poloprázdné. A v roce 2020 víte, kolik tam bylo? Znovu říkám, nebyla to žádná extra zásluha naší vlády, prostě si zásobníky plní. Ale prosím pěkně, aspoň si to, pane premiére, nastudujte, ta čísla. A když už si to nenastudujete, což chápu, nemáte na všechno čas, tak ať vám dávají přesná data, ať tady neříkáte nesmysly a nezesměšňujete se. Ale uznávám, nikdo netušil, co nastane. Zkapalněný plyn nikdo nechtěl, měli dostatek zemního plynu. A poté jim Evropská komise už odmítla ty peníze dát, protože se jednou spálila. Norský plyn - další příběh, neuvěřitelný. Vysmějí se vám. Ale to, co je podstatnější, vždyť jsme ten norský plyn stejně nikdy nebrali. Ale říkat, že taxonomie je vaše zásluha, je neuvěřitelná drzost. Ano, to zajistili Poláci. To si taky prosím zjistěte. Obrovská míra nekompetence, z toho vyplývající nejistota a vše přebíjíte neskutečnou dávkou arogance. Nedivte se, že vám lidi nevěří, protože vás považují za elitářskou vládu. To je výsledek vašeho vládnutí. A musím objektivně říct, že celá řada firem a lidí z byznysu vás volila. Mohl bych pokračovat, mohl bych jít dál, mohl bych ukazovat vaše triky kolem rozpočtu, když jsem tady stál v únoru 2022 a ukazoval jsem vám, jakým způsobem ohýbáte rozpočet, jak si z nás děláte srandu, z obnovitelných zdrojů. A ono to není málo. Vzpomínáte si, že jsme měli v rozpočtu 26 miliard korun? Tak co jste udělali teď? Fikli jste to tam zpátky. Proč se nesešla uhelná komise? Nevím, proč se s tím nepracuje, proč se nehledá cesta uhelná. Podfinancovaný výzkum - totálním způsobem, bez jakékoliv strategie. Ale důvod, proč chceme vyjádřit nedůvěru, je jasný. Rodiny jdou do chudoby. Firmy jdou do kritické situace. Energetická podpora přichází pozdě, je zmatená i bez jakéhokoliv plánu, dělá se ad hoc až pod tlakem, ať už opozice, nebo vašich kolegů nebo médií nebo kohokoliv jiného. A neříkejte mi, že to nevíte. A to se nebavím o tom, že jste během prvních devíti měsíců fakticky znevěrohodnili celou řadu klíčových institucí.